Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a k nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ně. Proto podporujeme opoziční pozměňovací návrhy, které aspoň ty největší nedostatky řeší.
Děkuji za vaše vystoupení a vnímám, že se s přednostním právem hlásí paní zpravodajka. Je tomu tak?
Děkuji. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Nyní poprosím paní poslankyni Margitu Balaštíkovou. Děkuji za váš příspěvek, paní poslankyně.
Milé kolegyně, milí kolegové, jenom tři taková rychlá zamyšlení. První - je vlastně super, že vás zajímá, co má úředník v hlavě. Je spousta jiných profesí, které musí obhajovat svou činnost po šesti letech, po pěti letech a podobně. Tak jak vy teď podáváte kariérní řád, a já vím, že to tak není, ale tak to v podstatě vypadá, že jedinou zásluhou je, jak ten člověk dlouho vydrží na ministerstvu. Nevidím opět důvod, proč, když musí stejný princip podstupovat jiné profese, proč by tomu tak nemohlo být i na ministerstvu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14 hodin, budeme tedy pokračovat v našem jednání. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili tito poslanci, respektive před přerušením měla vystoupit paní poslankyně Zuzana Ožanová a já jí tímto prosím, aby se ujala slova.
Děkuji, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já už jsem své vystoupení začala před přestávkou, nyní budu pokračovat. Poněvadž jsem stihla přečíst asi dvě nebo tři věty, tak si dovolím pro úplnost to vlastně uvést kompletně. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle nějž může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky. Poslanecký návrh zákona přitom ze stávajících náměstků dělá ředitele pro řízení sekcí, kteří jsou v úřadech ve služebním poměru. Tito vrchní ředitelé mají dále řídit své sekce, přičemž mají mít nadále oprávnění zastupovat člena vlády na zasedání vlády i ve výborech či komisích. K tomu bych chtěla uvést, že toto sice důvodová zpráva návrhu zákona uvádí, nicméně je v rozporu s Ústavou České republiky, poněvadž člena vlády mohou zastupovat výhradně náměstci. Takže domnívám se, že i proto možná bude potřeba velké množství náměstků. K těmto odborným náměstkům, nazývaným ovšem nyní vrchními řediteli pro řízení sekcí, poslanecký návrh doplňuje další úroveň vedení v podobě neomezeného počtu politických náměstků. Poslanecký návrh, kterým se tak obchází smysl a účast zákona o státní službě, by ve svém konečném důsledku znamenal, že na rezortech budou působit ředitelé odborů, vrchní ředitelé, tedy odborní náměstci, a dál neomezený počet náměstků člena vlády, působících mimo služební poměr k úřadu, tedy náměstků ryze politických, neodborných, které si bude každý člen vlády moci libovolně měnit na začátku i v průběhu svého funkčního období. Je až absurdní, že tato vláda od začátku svého vládnutí deklaruje, jak bude na státní správě šetřit, přitom je to právě ona, která od prvního dne ve funkci zřizuje bezhlavě další a další místa pro své věrné. Jednalo se o dva nové ministry a jejich osobní aparát. Nyní se plánují další, a ještě mnohem větší nárůsty v managementu rezortu. Tito noví náměstci budou mít samozřejmě nárok kanceláře, sekretariát, řidiče a samozřejmě předpokládám, že budou dostávat plat, že nebudou tuto práci vykonávat zadarmo. Na každém rezortu by tak s uvedeným návrhem došlo k nárůstu výdajů ze státního rozpočtu o desítky až stovky milionů ročně. Jedná se o pozměňovací návrh poslankyň Kláry Dostálové a Zuzany Ožanové. Cílem pozměňovacího návrhu je zakotvit možnost každého ministra mít pouze pět náměstků člena vlády podle současné terminologie politických náměstků. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle něhož může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky. Týká se to zvýšení počtu ministrů a samozřejmě aparátu. V této chvíli k těmto pozměňovacím návrhům to mám vše.
Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Peštové.
Já bych tedy chtěla zareagovat na svojí předřečnici.
Prosím vás, ne, neznamená to, že kdo je nový, je dobrý. I ti, co tam jsou dlouho, jsou dobří. Je to velmi individuální. A my tady předjímáme to, že pouze přezkoušení a výměna povede ke zlepšení situace. Ne, někdy i ta stabilita je podstatná.
Děkuji, a to tedy byla poslední faktická poznámka. Prosím, ujměte se slova.
Ano, ale je to i v jednacím řádu.
A vzpomínám si, že přesně toto téma jsme tam řešili - v které fázi je to ještě státní správa a v které fázi už je to politika. A ty návrhy tam padaly. A je tam možnost mít dva politické náměstky. Nepotřebovala jsem ani poradce, ale to je jedno, to taky nechci vyčítat. Opírala jsem se skutečně o ten odborný aparát. Skutečně, věřte mi to nebo ne, nevěděla, mě to nikdy nezajímalo, tyto věci. A není to jenom o nějaké praxi. Je to o znalostech, o vzdělání, o erudici, mnohdy i třeba o publikování, o působení na akademické půdě, ve které působíte vy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji druhý jednací den 31. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejdříve vás všechny odhlásím a požádám o opětovné přihlášení vašimi identifikačními kartami, případně abyste mi oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty. Z členů vlády se dnes omlouvají: Balaš Vladimír z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, Bartoš Ivan z celého jednacího dne taktéž z důvodu zahraniční cesty, ze stejného důvodu pan ministr Baxa Martin, Bek Mikuláš z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Blažek Pavel z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Jurečka Marian z celého jednacího dne z důvodu zahraniční cesty, stejně tak z důvodu zahraniční cesty se omlouvá po celý den pan ministr Kupka, paní ministryně Langšádlová Helena se omlouvá do 14.15 z pracovních důvodů, Nekula Zdeněk po celý den z důvodu zahraniční cesty, Stanjura Zbyněk po celý den z důvodu zahraniční cesty a z téhož důvodu se omlouvá i pan ministr Vlastimil Válek z celého jednacího dne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, už vás poprosím o ztišení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě 7. července tohoto roku na 31. schůzi. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili poslanci Klára Dostálová, která byla navíc přerušena během svého vystoupení, nicméně dnes je omluvena. Tak ještě paní poslankyně posečká.
Omlouvám se paní kolegyni, navrhuji zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů.
Dobře, děkuji. Nyní tedy poprosím paní poslankyni v obecné rozpravě a vás, kolegyně a kolegové, ještě jednou žádám o ztišení. Děkuji. Máte slovo. Paní poslankyně, omlouvám se, ale já ještě jednou požádám kolegyně a kolegy o klid, a pokud tak neučiní, tak už začnu jmenovat, kdo se konkrétně má ztišit, protože skutečně ten hluk je příliš velký a paní poslankyně nemá dostatečný klid na své vystoupení.
Každý rok se dělá hodnocení toho člověka na základě samozřejmě služebního zákona, který vešel v účinnost, takže vy hodnotíte ty podřízené. Samozřejmě proto jsou tam ta hodnocení, která jsou každoroční.
A nyní prosím paní zpravodajku s její přihláškou k faktické poznámce, takže opět dvě minuty. Prosím.
Děkuji, vážená paní předsedající. Je pravda, že ve více funkcích bývají nějaká funkční období. Chcete všechny stupně řízení? Kromě vedoucích oddělení budou přesoutěženi úplně všichni, to znamená, nejenom ty nejvyšší stupně řízení. Není kvalifikace - no není. Ale já řeknu z mé branže. No promiňte, tam opravdu i na té délce praxe fakt záleží. Vy si furt představujete, že všechno se týká jenom toho, co si tady my řekneme. Ne, existují tam velké části, které vykonávají čistou státní správu, mají zákon, jedou podle zákona, rozhodují v různých přestupkových řízeních, správních řízeních. Tady ta praxe je hodně důležitá.
Děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Nejsem si jist, jestli jsem to já, kdo tady plamenně hovoří, ale jenom jestli jsme si nedobře rozuměli, pokud jsem se nepřesně vyjádřil, tak se omlouvám. Ale já jsem říkal nebo měl jsem za to, že jsem říkal, že doba strávená na ministerstvu není to jediné kritérium. To, že člověk někde je nějakou dobu, ještě nutně nemusí znamenat, že na svém postupu také nezakrněl. A ano, nejsem ze státní správy, jsem akademický pracovník původem a my máme opakovaně smlouvy na dobu určitou, a to proto, že musíme prokazovat, že stále něco vykonáváme ve své práci dobře.
Děkuji za dodržení času a další faktická paní poslankyně Bereniky Peštové. Prosím.
Bylo outsider a myslím si, že za tu dobu se dostalo úplně někam jinam, a to jenom proto, že se stabilizovalo. Tam došlo k takové destabilizaci - právě proto, že ti lidi utekli. A nebudu vzpomínat na to, když vždycky někdo přišel z těch vládnoucích, kdo všechno musel odejít - dokonce i půlka ministerstva se najednou vymlátila.
Děkuji.
Děkuji. A teď, co to je, negativní? To znamená, když nám vzrostou nároky na to, abychom na to dali víc peněz, tak to není negativní dopad? No, já jsem se domnívala, že v obecném povědomí je, čím více to stojí, tím je to negativnější. Takže já jsem se domnívala, že to nemůžu považovat, že by to nebyl negativní dopad. Takže ještě jednou: "Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na státní rozpočet." Opravdu, toto je zdůvodnění dosahu navrhované úpravy na rozpočet? To se domnívám, že ne. Například jsou nároky na rozpočet, to chápu. Co to je negativní? To fakt nevím. Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad. Co to je, prosím vás? Tak bude to mít nějaký dopad na rozpočet, nebo nebude to mít dopad na rozpočet? Já to opravdu nevím. To bylo celé uvedení finančního dopadu.
Skutečně v tom případě, když je to poslanecký návrh, podívejte se na vaše návrhy, když je předkládáte, chci se zeptat, jestli některý z návrhů hnutí ANO obsahuje RIA? Tu větu jste tady citovala. Čili ty varianty skutečně v tuto chvíli jsou otevřené a bude záležet jen a jen na těch jednotlivých rezortech a ministrech, jak k tomu posléze přistoupí. Čili těžko požadovat teď vyčíslení finančního dopadu. Takže rozumím tomu dotazu nebo té připomínce, ale myslím, že jsme si to takhle dokázali vysvětlit.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ono by tam stačilo totiž uvést, že budou náklady na přesoutěžení, a je možné, že na některých ministerstvech dojde ke snížení nákladů, na některých ke zvýšení.
Mě rozesmála ta stručná malá novela. Já bych brala, kdyby to byla stručná malá novela a týkala se opravdu těch náměstků. Tomu bych rozuměla, že je stručná malá novela, protože ti ostatní půjdou podle služebního zákona, který se nemění. Jsou to lidé, kteří jedou podle kariérního řádu. Jenomže vy jste udělali neskutečný řez, takže teď už pro ně žádná motivace není. Děkuji za slovo. Rozumím tomu, že každý ministr, který přichází na ministerstvo, potřebuje mít kolem sebe nějaký aparát lidí, kterým on věří a ví, že se o ně může opřít. Tomu rozumím. To znamená, že gestor zákona připravil novelu zákona a tu novelu zákona chtěl dát do řádného legislativního procesu. Až sem to bylo správně. To je právě ta studie, o které si tady přeme a říkáme, kolik to vlastně bude stát naše daňové poplatníky. Vy jste to z toho eKLEPu stáhli, dali jste to pár poslancům a poslanci to zde předložili. Je zcela logické, že to muselo vyvolat nějakou tu vlnu nevole, kterou to vyvolalo. Já nechci se ani dožít toho - protože teď jsem si zažila, jak je velice těžké sehnat opravdu kvalifikované úředníky - aby vám tam zůstali na těch ministerstvech. A ta motivace jim teď odpadá, takže ti úředníci budou odcházet a budou to dělat lidi, kteří o tom nemají ani ánung. A to mně vadí. Mně vadí jedna věc. A on ví přesně, když se budete bavit s úředníkem, co je to Minamatská úmluva, tak on vám řekne: Ano, tuhletu úmluvu v roce 2012 nám zablokoval ten a ten a proto a proto. To je jedna z věcí, která mně vadí. Já jsem třeba čekala, že bude reagovat ministr vnitra, protože on je gestorem toho zákona. Ale říkám: To jsou otázky, který jsem tady položila, a očekávala jsem fundovanou odpověď. Ale to přece není nic hysterického, když se ptám. Já jsem se mu omluvila a vy do toho nemáte co vstupovat. Vám jsem nic neřekla. Opět, tak teď mi řekněte, kdo z nás dvou je hysterický. Teď mi to řekněte! Vy tady na mě křičíte, já vás vůbec neinterpeluji, nechci po vás nic...
Já poprosím, aby se rozprava vedla na mikrofon.
Já se vrátím zpátky k tématu.
Poprosím na mikrofon všechny přítomné v sále.
Proč tady na mě pokřikujete? Já bych byla strašně ráda, kdyby mi pan ministr vnitra na to odpověděl a řekl mi, jak byla připravená ta novela, když šla do mezirezortního připomínkového řízení. Takže já prosím, jestli mi na toto všechno odpovíte. Já jsem - prostřednictvím paní předsedající, to ministerstvo to mělo zpracované, pane poslanče Výborný, prostřednictvím paní předsedající. Já bych ráda věděla, jestli ta RIA opravdu byla zpracovaná. Takže jestli byla, tak nám ji prosím vás ukažte.
Také děkuji za vaše vystoupení. Ještě jednou poprosím, aby opravdu všichni se hlásili do diskuse, kdo chtějí diskutovat, aby diskutovali na mikrofon. Můžeme přistoupit k příspěvku pana poslance Jana Hrnčíře a poté se připraví paní poslankyně Margita Balaštíková.
Vážené dámy a pánové, já bych za hnutí SPD navrhl dva mimořádné body. Jako první mimořádný bod bych na tuto schůzi navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá občanům. Zároveň se našim občanům dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení. Tuhá paliva a elektřina se zdražily zhruba o třetinu. Vláda Petra Fialy, tady pana premiéra, který sedí za mnou, nekoná. Doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobenou převážně spekulativním navyšováním cen a samozřejmě dalšími faktory, jakým způsobem to zvládat. Upřímně, po tom, co jsme tady absolvovali minulý týden, tak to ani nevypadá, že by pan premiér Petr Fiala a ministři této vlády si vůbec byli schopni uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní životy našich občanů. Protože já si přesně pamatuji, jak jsem tady stál, pan premiér Petr Fiala jako dnes seděl tady za mnou, a v zimě před půl rokem už jsem vám tady, pane premiére, říkal, že máte přijmout opatření proti zdražování, že to ty občany dostihne, že miliony občanů uvedete do neřešitelných finančních problémů, pane premiére. A vy jste tady seděl, nic jste neřekl a nic jste samozřejmě za půl roku pořádného nenavrhl. Je to vina vás, pane premiére, vaší vlády, vaší neschopnosti a nekompetentnosti, že miliony občanů České republiky jste už uvrhl do velkých finančních problémů. Čekáte na signály. Ale ty k vám evidentně vůbec nepřichází. Vy jenom čekáte, ale ve skutečnosti nepřijímáte. Takže je to opravdu katastrofa. A teď se chystají vaše vládní prázdniny. Slyšel jsem, že to má být v první polovině srpna. Slyšel jsem, že vaše vláda nechce pracovat přes letní prázdniny. Všem občanům České republiky přichází domů složenky, všichni občané jsou z toho zoufalí, a vy to vůbec neřešíte. Ale já myslím, že je to důležitý mimořádný bod. Protože občané chtějí vědět a my to chceme vědět taky SPD. Kdy tedy lidem finančně pomůžete? Takže nejenom energie, ale i potraviny. SPD konkrétní plán představilo. SPD tady opakovaně představuje konkrétní návrhy. Takže první bod je bod s názvem Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování a nepomáhá českým občanům. To může současně způsobit zastavení nebo zpomalování vyšetřování kriminální kauzy hnutí STAN.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ti ministři normálně fungují.
Děkuji. Prosím.
Já jsem nechtěl, ale musím. To, že tam sedíte v té jednací místnosti vlády, neznamená, že pracujete. Ale podívejte se, kolik z nich dneska nemá na to, aby zaplatili energie.
Přečtu ještě omluvy, které dorazily. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás dnes vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Já vás tedy odhlašuji a požádám vás o opětovné přihlášení. A avizuji, že dnes s náhradní kartou číslo 27 bude hlasovat paní poslankyně Voborská. Navrátil celý jednací den z rodinných důvodů, Monika Oborná celý jednací den z rodinných důvodů, Hayato Okamura celý jednací den z rodinných důvodů, Eliška Olšáková celý jednací den z pracovních důvodů, Zuzana Ožanová celý jednací den z rodinných důvodů, Jana Pastuchová celý jednací den z rodinných důvodů, Jaroslava Pokorná Jermanová celý jednací den z rodinných důvodů, Petra Quittová celý jednací den z rodinných důvodů, Jiří Strýček celý jednací den ze zdravotních důvodů, Bohuslav Svoboda celý jednací den z rodinných důvodů, Pavel Svoboda od 15 hodin z pracovních důvodů, David Štolpa celý jednací den ze zdravotních důvodů, Karel Tureček celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, Helena Válková celý jednací den ze zdravotních důvodů, Viktor Vojtko celý jednací den z rodinných důvodů, Jan Volný celý jednací den z pracovních důvodů, Marek Výborný celý jednací den z rodinných důvodů, Milan Wenzl celý jednací den ze zdravotních důvodů, Renáta Zajíčková celý jednací den z rodinných důvodů, Pavel Žáček celý jednací den z rodinných důvodů. Dále se dnes omlouvají členové vlády: ministr Vladimír Balaš celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Mikuláš Bek celý jednací den z pracovních důvodů, ministr Pavel Blažek celý jednací den z pracovních důvodů, ministryně Helena Langšádlová celý jednací den - bez udání důvodu, ministr Jan Lipavský celý jednací den z důvodu zahraniční cesty a ministr Nekula Zdeněk celý jednací den z pracovních důvodů. Já vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádám, abyste se ztišili, protože budeme zahajovat jednání Poslanecké sněmovny. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. Hlásí se někdo s návrhem na úpravu programu? Prosím.